Pan poslanec Pilný.
Já bych si dovolil souhlasit s tím, co tady bylo předneseno panem předsedou Stanjurou. Nejen v Česku, ale možná zejména v Česku. V tom asi nevidím žádný rozdíl. Je to možná úplně nový zákon o liniových stavbách, je to situace na ÚOHS, nově nám k tomu přibyla EIA, také veřejné zakázky. Všechny tyto záležitosti projednával a bude projednávat hospodářský výbor, to znamená, že se tím intenzivně zabýváme. Stojíme před zcela konkrétními specifickými problémy a ty jsou dva. Za prvé nás tlačí čas, to znamená, že některé stavby je opravdu možné dokončit do konce roku, a když tento zákon nepřijmeme včas, tak se to nestane. A druhá věc je, že byly spuštěny vyvlastňovací procesy za mimořádně tvrdých podmínek a to je rozhodně špatně. Proto bych se přimlouval, abychom tady nerozšiřovali vlny, ale věnovali se té konkrétní podstatě a všechny ostatní problémy, které jsou mnohem složitější, těmi se zabývali - a my se jimi i na hospodářském výboru zabýváme - a postupovali dál v těch složitějších věcech.
Také děkuji. Nyní budeme tedy hlasovat o pevném zařazení bodu 87 jako druhého bodu dnešního odpoledního jednání.
Hezké dobré odpoledne milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Prosím pověřeného člena vlády, v tomto případě patrně pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, aby se ujal slova.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Docházelo tam k potyčkám, šarvátkám mezi oběma skupinami a je také pravda, že policie vůči těmto incidentům nijak zvlášť nezasahovala. A podle těch proukrajinských, kterých bylo početně více, měli právě ti proruští aktivisté pistole a samopal, takže to byl v té první fázi nerovný boj. Policie se na místě delší dobu vůbec neobjevila, první požární auto přijelo zhruba po hodině, přičemž ani policie ani požárníci neprojevovali dlouho velkou ochotu zachraňovat lidi z hořící budovy. Někteří naopak v panice vyskakovali z oken ven. Ti, kterým došlo, co se děje a že je to katastrofa. To víme my nejlépe. Na tom prostě stojím. Slyšel jsem Vojtěcha Filipa, který se ptal: "Kdo z vás, kdo byl v Kyjevě, tak tam mluvil o parlamentních volbách?" A chtěli jsme garantovat volby prezidentské i parlamentní! Protože fašistický puč by znamenal, že se k moci dostali fašisté. Tohle jsou čísla. To je přece, přátelé, nesmysl! Já to nezpochybňuji. Ale neříkejme, že to byl fašistický Majdan. To sakra žádní fašisté nebyli! Tak to nezjednodušujme. Mně se nelíbí ten způsob, jak se to všechno zjednodušuje. Věci, které často nejsou černobílé, nezjednodušovat. A přál bych si, abychom to nedělali ani my. Je tady velká míra nedůvěry, někdy si dokonce myslím, že tady existuje i jisté nedorozumění. A domnívám se, že Evropa v této chvíli může udělat dlouhodobě jedinou věc. Jak silní z toho vyjdeme, to rozhodne o našem osudu, stejně tak nejen Evropy, ale i České republiky. Proto se snažím být opatrný a přesný.
Zahajuji rozpravu podrobnou, do které v tuto chvíli eviduji přihlášku paní poslankyně Konečné. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Po ní pan poslanec Pavel Holík.
To byl také důvod, proč jsme chtěli tuto debatu otevřít. Já si opravdu myslím, že v tuhle chvíli jinou nezávislou mezinárodní organizaci, kterou by mohly respektovat všechny zúčastněné strany, nemáme.
Děkuji paní poslankyni Konečné. S přednostním právem pan ministr zahraničních věcí.
Budu příště ještě jednoznačnější a budu se snažit to šířit ještě rozsáhleji - stanoviska za Českou republiku k podobným situacím. Tím jenom připomínám, že to je další možnost, která je v takovém případě, pokud by Ukrajina v tomto souhlasila.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Augustin z pracovních důvodů na dnešní odpoledne. To jsou doručené omluvy. Pan poslanec Faltýnek se hlásí ze změnou programu.
Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji vám.
Děkuji. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých změnách, které tady byly předneseny. Má někdo výhradu proti tomu? Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní rozhodneme o přeřazení z bloku třetích čtení bodu číslo 52 a za něj zařazení bodu číslo 15 na středu 14. 5. jako první a druhý bod. Děkuji. Kdo je proti?
Tolik k tomu, co se odehrálo.
Děkuji panu ministrovi zahraničních věcí. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní poslankyně Konečné.
Vážení kolegyně, kolegové členové vlády, chtěla bych poděkovat všem, kdo se podíleli na iniciativě projednat na půdě Poslanecké sněmovny postoj České republiky k masakru, který se odehrál 2. května v Oděse. Již pět dní jsme konfrontováni s hororovými fotografiemi i videosekvencemi, které zobrazují lidi uvězněné v hořícím Domě odborů, zastřelenými na chodbách a v kancelářích tohoto domu a ubíjenými na ulici před tímto domem. A na toto inferno navazovala další hrůza. Situace na Ukrajině začíná nápadně připomínat afghánské, irácké či libyjské vítězství našich sil. Čas od času uspořádáme řízené volby, avšak v zemi se zabydlel chaos a násilí. Je čas, aby parlament promluvil. Naše stanovisko by mělo vycházet z teze, která je pravým opakem častých apelů zdánlivě směřujících k usmíření. Mám na mysli naivní výzvy, aby se do ukrajinské krize nevměšoval nikdo ze zahraničí. Jihovýchod se těší když ne materiální, tak jistě morální podpoře z východu. A tak se jediným možným řešením jejich sporu stává násilí a stále reálnější hrozba občanské války. Vyšetřování oděského masakru současnou kyjevskou vládu jen zcela znedůvěryhodňuje a jeho závěry nebudou brány druhou stranou vážně. V této situaci je nutné vměšování ze zahraničí. Ovšem vměšování, které nehraje hru s nulovým součtem. Kdy je každý kompromis vnímán jako prohra. Potřebujeme, aby se zahraničí aktivně vměšovalo do vyšetřování hororu v Oděse proto, aby se podobné hrůzy neopakovaly. Aby to bylo OBSE, kterému bude dán mandát nejen vyšetřit masakr v Oděse, ale též dovést svářící se strany k jednacímu stolu.
Dalším řádně přihlášeným je - pardon, s přednostním právem má přednost pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.
To je první věc. Jak to funguje v tom Bruselu?
Dále s přednostním právem pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, po něm pan ministr zahraničí. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Než přistoupíme k panu ministrovi zahraničí, tak s faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná.
Nezlobte se, pane poslanče Schwarzenbergu prostřednictvím pana předsedajícího, o mě se pokouší infarkt z vašich slov. Prosím vás, už tady nevystupujte. To je přece nemorální! Ten scénář je naprosto stejný, jako jste udělali na Balkáně. Promiňte mi, že jsem se takhle rozběsnil.
Děkuji panu poslanci. Dále s přednostním právem pan ministr obrany Stropnický.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já tedy tomu nerozumím tak jednoznačně jako někteří předřečníci. Já nevím, jaké mají informace. Já disponuji pouze těmi, kterými disponuje prostý ministr obrany členské země Aliance a Evropské unie, a to tedy na jednoznačné soudy při nejlepší vůli nestačí. A možná si trošku dejme i pozor na laciné paralely. Často jsou efektní, ale ještě častěji jsou mylné. A také možná na některé analýzy, které jsou postavené často na televizních šotech nebo internetových spotech, ale ze všeho nejvíc na řízených emocích. My jsme totiž svědky poměrně rafinované dezinformační a provokační kampaně, která se nezastaví ani před záměrným vytvářením obětí. Mrtví jsou cynickou součástí plánu. Jsme svědky v podstatě nového vedení typu konfliktu. Čili při vší úctě, je to přece jenom o něco složitější. A ještě snad jenom malá poznámka na závěr. Když se hyperkriticky a povýšeně bavíme o evropských politicích, bavíme se o sobě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, musím říct, že se mi velmi líbilo střízlivé vystoupení pana ministra obrany, a plně se hlásím k jeho řečnické otázce, že samozřejmě my jsme také evropští politici. Jenom bych rád připomněl, pane ministře, že předseda vašeho hnutí tady dopoledne zarputile tvrdil, že on politikem není.
Děkuji panu předsedovi. Další řádně přihlášený pan poslanec Ondřej Benešík.
My máme tu velkou výhodu jako klub KDU-ČSL, že si nechodíme pro instrukce ani na velvyslanectví Spojených států ani Ruské federace. My se snažíme...
Čeká nás snaha legitimizovat vojenské gerily jejich účastí v jednání o budoucnosti Ukrajiny a nelze vyloučit ani opětovné oživení zkorumpovaného exprezidenta, který se zcela diskvalifikoval rozkazem ke střelbě do civilistů a zejména podpisem pod pozváním ruské vojenské okupace. Nemáme s takovými praktikami své vlastní historické zkušenosti, nevyjímaje roli Komunistické strany Československa? Západní společenství bude zřejmě pokračovat v zesilování sankcí proti Rusku, protože nelze nevidět, že stojí v pozadí vojenské destabilizace východní Ukrajiny. I ve snaze vyvolat iluzi, že na Ukrajině eskaluje občanská válka, která znemožňuje jak současnou kyjevskou vládu, tak konání demokratických voleb, a nad Ukrajinou je třeba vyhlásit jakýsi protektorát nebo ji jakousi novou mnichovskou dohodou okleštit o východní hraniční regiony. Budeme nečinně čekat, nebo dokonce sebevražedně přejímat ruský výklad událostí a papouškovat kremelskou propagandu? Myslím, že je na místě, abychom jak vůči našim občanům, tak zejména vůči našim spojencům a partnerům situaci pojmenovali, protože máme své vlastní historické zkušenosti a víme o chování a praktikách Moskvy více a na vlastní kůži. Víme, co to je destabilizovat paramilitární aktivitou pohraničí a pak je vojensky zabrat a odtrhnout. Děkuji vám za pozornost.
Pokud nikdo další kromě zpravodaje pana ministra není... Návrhy na usnesení přednesete v podrobné rozpravě po závěrečném slově pana ministra.
Dokonce jsme tam už poslali dvě mise. A to říkají velmi hlasitě a velmi jednoznačně. Tam není napětí mezi Čechy a Ukrajinci! To prosím Češi, kteří tam žijí, jasně vylučují! To musí být jasné. Samozřejmě že nejsou dneska nadšení z toho prostředí. Že vám matka řekne, že má strach, že jí syna odvedou a mobilizují. A že mají strach z toho, co bude. Ale to nemají jako Češi, to mají strach jako všichni ostatní, kteří tam jsou. Kdo může dneska... Prostě existuje pro ně zjednodušená, jednoduchá cesta. Jakkoli ta možnost opravdu výhodná, pro mě jednoduchá, existuje. Neexistuje, není žádný zvýšený příval, žádná tendence. Naopak, skoro to spíš kleslo. Ten náš prvotní zájem je, aby se tam podařilo udělat volby, aby se to tam stabilizovalo, aby se tam dalo žít. Náš zájem není organizovat odvoz Čechů z Ukrajiny. Na druhé straně, kdybych to měl za sebe nějak komentovat, tak bych řekl zhruba to, že se domnívám, že to, co se odehrálo v Oděse, ukázalo, že situace na východní Ukrajině nabrala svou vlastní dynamiku a že ji pod kontrolou, zdá se, nemá už prakticky vůbec nikdo. Proto je ta situace skutečně i podle mne mimořádně vážná. Já pro vás bohužel žádnou přesnou odpověď nemám. Přesně nevíme proč. Tolik tedy k tomu, co se tam odehrálo. Dovolte mi, abych se zdržel nějakých velkých a silných hodnocení a hledání viny.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Konečná. Po ní s přednostním právem pan předseda Radim Fiala.
Já jsem předpokládala, že v českém parlamentu můžeme mluvit česky, a pokud si přečtete stenozáznam mého vystoupení, tak budete muset zpochybnit celou první část vašeho projevu, protože nic takového tam nezaznělo. To za prvé. A za druhé.
S přednostním právem prosím pana předsedu poslaneckého klubu Úsvit Radima Fialu.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Hnutí Úsvit v době, kdy se jiní radovali, že na Majdanu začíná nová, šťastná éra Ukrajiny, varovalo, že tato forma násilného státního převratu a následného nedodržení dohod z 21. ledna bude znamenat hrozbu eskalací násilí. Signatářem dohod z 21. ledna byli i zástupci Evropské unie. Ministři zahraničí Polska, Německa, Francie mávli rukou nad dohodou a uvolnili tím místo pro radikální politické síly ukrajinských nacionalistů. Místo tvrdého tlaku na plnění těchto kompromisních dohod si tito evropští politici zamnuli ruce a řekli si: Nevadí. Myšlenku demokratické revoluce, myšlenku pozitivních změn, kterou začalo hnutí Majdanu, tak uchvátily akceschopné nacionalistické politické síly. Tyto síly bohužel vytlačily ukrajinské demokraty. Netají se obdivem k tradicím banderovského hnutí a netají se nenávistí k Rusku, včetně části vlastních ukrajinských spoluobčanů, kteří mají kulturně a jazykově k Rusku, k této zemi, blízko. Bohužel jsou to dnes právě oni, kdo vystupuje jako představitel ukrajinských vlastenců. Tato situace otevřela také prostor pro ruskou obhajobu svých zájmů. A může se nám to líbit více nebo méně, ale obhajobu logickou a nevyhnutelnou. Pokud někdo chce dnes zachovat Ukrajinu jako jednotný stát s centrální vládou, žene Ukrajinu do války. Masakr v Oděse je nutné podrobit nezávislému vyšetřování, které stanoví odpovědnost konkrétních osob, úřadů, politiků. Stanovisko kyjevské vlády, že masakr mají na svědomí ruští provokatéři a že je to vše dílem Moskvy, je tak směšné a trapné, že by patřilo spíš do Haškovy literatury. Když poslouchám některá vyjádření této politické garnitury, mám pocit, že ti lidé jsou na kokainu. Jejich situaci a postavení by měla vláda dnes znovu prošetřit. V dnešní situaci je třeba odzbrojit nezákonné ozbrojené formace včetně tzv. národní gardy, úderných praporů Pravého sektoru a oddílu sebeobrany federalistů. Armáda se musí vrátit do kasáren a policie musí začít dělat svoji práci. Všechny politické síly na Ukrajině je třeba dostat k jednacímu stolu. Pokud se to nepodaří, pak čeká Ukrajinu válka a v této válce dnešní vláda v Kyjevě prohraje.
Děkuji panu předsedovi Fialovi. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Karel Rais.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci Raisovi.
Víte, já se trochu obávám, že při tom všem řečnění okolo Ukrajiny zapomínáme na to, co by mělo být nejzásadnější, a to na samotné Ukrajince. Zapomínáme, že Ukrajinci, a to ti z východu země i ti ze západu, jsou úplně normální lidé, a věřím, že si vlastně nic moc tak zvláštního nepřejí. A protože věřím, že normální slušní lidé si zaslouží mít normální slušný život, věřím také, že žádná velmocenská záminka nám nemůže být dost dobrá k tomu, abychom jakýmkoliv způsobem přispěli k definitivnímu rozpoutání tamní občanské války. Kdybyste se zeptali těch, komu je v tomto nadcházejícím dramatu předepsána role oběti, vsadil bych se, že jak z východu, tak ze západu Ukrajiny uslyšíte v první řadě jedno: Hlavně aby nebyla válka! Já osobně se v žádném případě necítím být kompetentní rozhodovat o tom, co je dobré pro Ukrajince. Pokud někdo z vás ano, prosím. Jestliže Česká republika snad nějakým nešťastným způsobem dopomůže Ukrajinu popostrčit za okraj krvavé občanské války, následky poneseme všichni a vzhledem k blízkosti této země pravděpodobně nebudou jenom v morální rovině.
Děkuji panu poslanci Lankovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler.
Dobré odpoledne pane předsedající, dobré odpoledne kolegyně a kolegové.
Prosím o klid, abychom nepřerušovali řečníka.
Je zvláštní, že naši krajané na Ukrajině si stěžují u ministra zahraničních věcí Ruské federace, to je první věc. A druhá věc je právě ten zdravý rozum.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Pardon, s přednostním právem pan místopředseda Filip, po něm paní poslankyně Němcová. Předpokládám, že pan ministr vystoupí se závěrečným slovem po ukončení obecné rozpravy. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.
Děkuji. Ale my jsme přijali usnesení, které bylo spíše jednostranné, než by řešilo tu situaci. Je potřeba říct, že když jsem byl minulé úterý za prezidentem republiky, že mě požádal, abych napsal dopis a požádal ty, které mohu požádat na Ukrajině, abych pomohl s osvobozením zadržovaných kontrolorů OBSE. To jsem také učinil. Ještě ve středu večer běželo na liště České televize, že nikdo nebude propuštěn a že je dál považují za špiony. Ano, od středy večer jsem měl informaci, že v sobotu budou propuštěni. Já se tedy divím, že my dnes tady hovoříme o tom, že není jasné, co se odehrálo v Oděse. Ono to jasné je.